A my samozřejmě jsme kompenzovali a budeme kompenzovat. Ano, teďka nám nadávají za ty restaurace. Ale víte vůbec o tom, že žádné restaurace v okolních státech nejsou otevřené? Pro dobrotu na žebrotu. A většina to dodržuje, absolutně to dodržuje. Pan ministr nestačil x-krát vyvracet různé dezinformace, které tady byly.
A já ještě jednou tedy vyzývám vládu, aby s tím něco opravdu udělala a dala jasně najevo, že podpora ze strany vlády směrem k našim poctivým živnostníkům bude, a aby slyšeli konkrétní odpovědi na otázky. Takže tolik za mě, to je asi všechno, co jsem chtěla říct, a děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tady mluvil o nějakých dezinformačních webech, tak jestli myslel Deník N, Deník Referendum, Forum24 a Seznam Zprávy, tak s tím souhlasím. Jsem zodpovědný člověk a poslanec a totéž bych chtěl od této vlády. A bohužel velmi selektivně kouše. Na malé české živnostníky, kteří svou celoživotní prací živí sebe a své rodiny, platí daně a nenatahují ruku po sociálních dávkách tu na lednici, tu na záclony a kdo ví, na co ještě. To je obrovský vlkodlak, co je chce zardousit. Tenhle přístup jasně ukazuje, komu celá vláda fandí. V rámci podpory evropských hodnot a nadnárodních monopolů chce zničit všechno, co je české, tradiční a schopné si na sebe vydělat, tedy mít i svůj názor a nebát se ho prosazovat. Proto odmítám prodloužení nouzového stavu a naopak navrhuji jeho okamžité zrušení. Vláda se má starat o zdraví lidu, a ne pod rouškou ochrany občanů pracovat jako dohazovač lepších kšeftů těm velkým, a ještě jim pomáhat definitivně zničit konkurenci. Prostě to vypadá, že nadnárodní řetězce se opět nažerou a vláda zůstane celá. Řadu opatření, pokud by byla dobře vyargumentovaná, by přece naši občané podpořili sami a bez příkazů a zákazů, pokud by věděli, že mají smysl. Jeho prognóza se naštěstí nepotvrzuje. A já si tedy dovolím udělat vlastní. Dej bůh, aby se i moje prognóza nevyplnila. Včera jsem dostal dopis od jednoho člověka, který mi napsal: Pane poslanče, co mám dělat? Mám tři děti a už opravdu nemůžu. Proč nedostáváme takové kompenzační bonusy jako třeba v Německu nebo v Anglii? Takže nechápu, proč jsme nešli cestou Polska, které nechalo otevřené malé prodejny a zavřelo ty velké supermarkety. Lidé neumírají na covid, ale také na strach z covidu. To, že mají v testech koronavirus, je přece běžná záležitost. Na chřipku ročně umírá v České republice podle statistiky až 2 500 lidí, v době epidemie i mnohem více. Proč tady vznikla tato apokalypsa s koronou a katastrofické scénáře? Komu slouží celosvětová hysterie? Například Afrika nepanikaří a hospodářský rozvrat v ní nehrozí. Zatím jsme v našich končinách bohužel hloupější než politici v Africe. Dotčená média, vláda a podobní zvěstovatelé hrůz by měli být souzeni za šíření poplašných zpráv, protože nehorázně děsí lidi ze stavu podobného chřipce. Pokud vystoupí odborník se zdravým selským rozumem proti koronahysterii, je okamžitě umlčován, protože pravda je v této chvíli zakázána.
Přihlaste se prosím znovu svými kartami před tímto rozhodujícím hlasováním. Návrh usnesení by potom zněl: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením nouzového stavu o 30 dní." Je nějaký problém s hlasovacím zařízením? Všechno v pořádku? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Já vám děkuji.
Bylo to podmínkou... Pokud pan předsedající souhlasí, tak se vypořádáme s touto věcí hlasováním a myslím, že to je čisté pro všechny strany.
Pan poslanec upřesní, já myslím, že by tam mělo být žádá vládu nebo ukládá vládě.
Ať je to úplně jednoduché, vážené kolegyně, vážení kolegové, KDU-ČSL vyzývá vládu, aby zvýšila kompenzační bonus pro živnostníky na 20 tisíc.
O tom, koho vyzývá KDU-ČSL, bych nerad nechával hlasovat.
Jestli můžu, pane předsedající, já se domnívám, že Poslanecká sněmovna nemůže nikoho vyzývat, ale může požádat.
Kdyby to usnesení bylo načteno samostatně, tak mu rozumím. Ale ono bylo načteno podmíněně. Vy jste si to dával jako podmínku toho termínu, který tam byl, a podle mě to je nehlasovatelné.
Schválili jsme proceduru, ve které jsme to oddělili jako doprovodné usnesení. Já myslím, že ten návrh usnesení zazněl jasně teď na mikrofon a mohli bychom celou debatu ukončit tím, že to necháme hlasovat. Pokud proti tomu není žádný zásadní protest.
Nelze hlasovat nic, co nebylo načteno v obecné rozpravě. Nemůžeme už teď měnit textaci, jestli vyzývá nebo žádá. Musíme se držet toho, co bylo načteno v rozpravě. Tam mám určité pochybnosti, jestli to bylo načteno v podobě vůbec hlasovatelné. Ale znovu odkazuji na to, museli bychom dát přestávku a podívat se na stenozáznam.
Jako první se hlásil pan ministr, potom dám když tak prostor panu poslanci.
Beru za to, že pan předsedající je přesvědčen, že je toto hlasovatelné a chystá se připustit hlasování.
Já bych to také tak vyřešil. Takže je zde procedurální návrh hlasovat bez další rozpravy.
Já dávám námitku proti vašemu postupu, o které prosím, abyste nechal hlasovat.
Děkuji. Zahajuji hlasování o této námitce. Proti mému postupu tedy byla vznesena úspěšná námitka. Takže se nebude hlasovat nic už teď. Pan poslanec Feri se hlásí k hlasování, předpokládám. Myslím, že tímto jsme se vypořádali se všemi náležitostmi tohoto bodu a já ho tedy končím.
Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu Prosím, aby předložený návrh uvedl předseda vlády Andrej Babiš.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
Všichni víme, že jediným finálním řešením je vakcína, a musíme do doby, než bude k dispozici, společným úsilím zabránit tomu, aby se počet nakažených neřízeně zvyšoval a zejména aby nedocházelo k úmrtím našich spoluobčanů, zejména těch, kteří patří k nejvíce ohroženým skupinám. A k tomu musíme mít k dispozici nástroje, které umožní zasahovat plošně na území celé České republiky a které budou efektivní. Reprodukční číslo se zvýšilo, takže já myslím, že je jasné, že musíme požádat o prodloužení nouzového stavu. Já bych chtěl vysvětlit, proč to potřebujeme. To je nějaký stav legislativy. Díky nouzovému stavu lze také snadněji a hlavně rychleji nakupovat potřebné vybavení, osobní ochranné prostředky a zdravotnické prostředky. Takže je to situace, která je vážná. Není žádný lék, není nic jiného než vakcína.
Já vám děkuji. Když nám nezbude nic jiného, tak o zpravodaji hlasuje plénum. Pan poslanec Bojko, Volný, Podal, Válek? Zkrátka nemůžeme projednávat věc bez toho, že by byl určený zpravodaj. Takže jestli by se našel jeden dobrovolník, budeme mu všichni vděční. Je krize. Tak opravdu tu věc musíme nějakým způsobem vyřešit, zpravodaj by měl zaujmout svoje místo a sledovat rozpravu. Pan poslanec byl zvolen zpravodajem. Připraví se paní předsedkyně Pekarová Adamová.
Já vám děkuji, pane předsedo, za slovo. Ale jste můj hrdina. A já bych pokračoval ve vážné věci, kterou máme dnes probírat. Je to věc nouzového stavu. My jsme neznali ten virus, společnost nebyla připravena. Z jistých pochopitelných důvodů, tedy pochopitelných pro ty, kdo ho sledují, jsme neměli v danou chvíli ochranné pomůcky, bylo potřeba se připravit na problém, který covid do České republiky přinesl. Zažili jsme i ten lockdown, ten první lockdown. A to je jedna z prvních výhrad, které míří na vládu z mé strany v tomto období té druhé vlny. Neděje se to u těch jednotlivých opatření. "Psa" jsme tedy opustili. Podle čísel, na která se díváme, jsme téměř v té fázi čtyři, což by znamenalo opět uzavřít provozovny, opět uzavřít maloobchod. A takto to jde dál. A pozor, teď přichází ta důležitá věc, o které jsem začínal. Kompenzují ho mezi 60 až 80 % naměřeného ušlého zisku. Ale toto se nestalo. Ta kompenzace tady v žádném případě nenastala, takže je jakoby otevřeno, nicméně ty podniky končí. A já se ptám, proč toto není napočítáno. V poslední debatě, byl tam pan premiér Andrej Babiš, byl tam ministr vnitra Hamáček, jsme diskutovali novelu krizového zákona, která zavádí i stav mírnější, stav, kterému se říká stav nebezpečí. My jsme se k tomu mohli vyjadřovat, jsem rád, že ministerstvo vzalo v potaz návrhy všech předsedů, kteří tam byli, a upravily se věci, které se nám nelíbily. Nicméně když jsme přišli na to, jestli bude tedy existovat nějaká možnost kompenzace, pomoci podnikatelům, kteří ne vlastní vinou, aniž by udělali nějakou chybu, nemohou teď existovat, nemohou nosit peníze svým rodinám, tak pan ministr Hamáček řekl: to bychom měli vyřešit v tom kompenzačním zákonu.
Ještě k tomu školství. To je zdánlivě, někdo by řekl, úplná banalita, otázka tělesné výchovy. Jenom si uvědomme, že vlastně většina těch žáků a studentů je téměř ne školní rok, ale skoro kalendářní rok bez tělesné výchovy. Byly doby, kdy jsme řešili třetí hodinu tělesné výchovy. A to není z mé hlavy, takhle se vyjadřují odborníci jako profesor Kolář. A mens sana in corpore sano, to znáte také všichni. Někdo má obavy, do toho ty dezinformace. A úplně na závěr, vážené kolegyně, vážení kolegové, lidský život je nejvyšší hodnota a platí to i v covidové krizi.
Nyní vystoupí s přednostním právem předseda klubu SPD Radim Fiala a pak se mi tady přihlásil pan poslanec Dominik Feri s tím, že zastupuje předsedu poslaneckého klubu, a měl by mít tedy přednostní právo, takže se připraví Dominik Feri.
Děkuji za slovo. Je samozřejmé, že pro spoustu lidí to už začíná být velký ekonomický problém. Mají pocit, že tady bude nouzový stav už navždy, až do konce světa. A viníkem nejsou ti lidé, jak se nám někteří politici snaží říct, ale podle mě je to komunikace vlády. Vydávají se nesmyslná omezení a opatření, která cíleně a zbytečně poškozují malé podnikatele a živnostníky. Podle mě tady není žádný důkaz, že nákup v malém obchodě je nebezpečnější než v otevřeném supermarketu. Více lidí na jednom místě je podle mého názoru daleko větší problém. Ale to se děje i v jiných společnostech. Například České dráhy. Chápu, omezí spoje, protože jede možná méně lidí, ale tím více lidí je v tom jednom vlaku. Uvědomili si to, že ta nemoc nezmizí. Dopad takového zhroucení by byl pravděpodobně horší než dopad samotné epidemie. Ty mohou podle mě fungovat nebo být pouze po krátkou dobu a tuto dobu už jsme promeškali. Možná lépe řečeno, vláda promeškala. Podle mého názoru čas na tvrdý lockdown byl tak před dvěma měsíci. Dnes je třeba dodržovat rozumnou míru preventivních opatření, ukončit nouzový stav a cíleně působit na rizikové skupiny a investovat do jejich ochrany a také pokračovat v navyšování kapacity ve zdravotnictví. Vláda stále mluví o ochraně rizikových skupin, ale podle mého názoru pro ně neudělala nic. Kdo jiný než praktický lékař ví, kdo patří do takové rizikové skupiny? To už jsem tady na úvod říkal. Nicméně tento zákon nemůže být koncipován tak jako diktát hygieniků bez veřejné kontroly, tedy bez kontroly vlády nebo také Poslanecké sněmovny a Parlamentu vůbec.
Já se upřímně vůbec nedivím, že mají lidé pochybnosti ohledně očkování. Já se nedivím, že kladou otázky. To znamená, když se nechám naočkovat, co to pro mě znamená z hlediska zdravotního a co to pro mě znamená z hlediska právního. A to jsou otázky, na které lidé zkrátka nedostávají odpověď. My furt po vás něco chceme! Ale přece to očkování není zas tak vzdálená budoucnost a především, jestli se někdo nechá očkovat, nebo se očkovat nenechá, tak je to záležitost veřejného mínění.
Můžeme si zopakovat celý ten rok, jak to bylo, první vlna, rozvolňovačky, znovu. Tak já chápu, že stále děláme všechno špatně, že jsme strašná vláda podle vás, ale uvidíme, když skončí rok, jak to bude dál. A vy když řeknete "nouzový stav nepotřebujeme", tak zkrátka ohrožujete ty životy. A já to znovu opakuji a tak to je. Takže ty různé debaty tady, nevím, ten pan poslanec Bojko, ten mě vždycky baví nejvíc. A já jsem i pana ministra prosil, pokud je někde na webu, aby ho dal pryč. A proč se nestal ministrem? A co se týče toho piva, pane poslanče Stanjuro. Chápu, že asi všichni, kteří nás kritizují, jsou dokonalí. A já můžu říct jenom, že mě to mrzí. A je to jenom nějaký první výkop toho materiálu. Dneska v Evropě chybí 20 milionů vakcín na normální chřipku. Já osobně jsem i s paní profesorkou Adámkovou to řešil. Ale pan profesor Válek tady kritizoval. Ano, stát není firma. Není firma. Takže to trvá, jsme si toho vědomi. Ale zkusme být racionální a nejenom zůstat v kritice, že všechno děláme špatně. Tak si to prosím vás uvědomte a zkuste to podpořit.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu reagovat na vystoupení pana premiéra vlastně velmi stručně. Pane premiére, já jsem se přihlásil dřív, než jste řekl ty poslední dvě věty. My jsme tady vystupovali s řadou konkrétních návrhů, doporučení, nápadů, podnětů a podaných rukou vládě. Omlouvám se panu předsedovi, že interpretuji jeho slova, ale takto to je. My jsme dostali materiál vlády, děkujeme za něj, ale on není prostě dostatečný. Pojďme dělat všechno pro to, abychom se na to rychle připravili, protože času je málo a protože je potřeba tady udělat prostě výrazné změny. Vždyť co víc může opozice udělat, než tímto způsobem přistupovat k vládě a snažit se společně dosáhnout nějakého řešení? A to byla nabídka, která tady jasně zazněla. No to taky není pravda. Tak to prostě opravdu není. Upozorňoval jsem na to, že ta opatření mají být přiměřená, rozumná a taky srozumitelná. Že tomu tak není ze strany vlády, to nás prostě mrzí, ale je naše právo to kritizovat a budeme to dělat. A když nebudeme souhlasit s prodloužením nouzového stavu, což nebudeme, tak chci veřejnosti říct prosím pěkně, to neznamená, že vláda nemůže dělat nic, že nemůže přijímat opatření, že se nemáme chovat odpovědně, že vláda nemá možnost omezovat některé věci, že vláda nemá možnost regulovat určité činnosti. Všechno to vláda může dělat i bez nouzového stavu. Tak to prostě není. To není kritika, když si přečtete, s čím moji kolegové přicházejí. O očkování AntiCovid tým mluví a zase přišel s konkrétními návrhy. Takže není možné nám říct: vy tady jenom kritizujete, říkáte, že vláda je neschopná, neděláte nic a chcete chaos. Tak to prostě není. My, pane premiére, takto nepostupujeme.
Chtěla jsem se zeptat, v jakém stupni PES se vlastně nacházíme. Ještě minulý týden jsme se nacházeli ve třetím stupni a po víkendu tedy došlo k tomu, že se asi nacházíme téměř ve čtvrtém stupni. Znamená to tedy, že opět dojde k celoplošnému uzavření restaurací, služeb a opět dojde tedy k tomu, že restauratéři budou ve ztrátě? Opět k tomu dojde, nebo nedojde? To je moje otázka. Rádi by naši restauratéři a podnikatelé věděli odpovědi na tyto otázky. Podle mě by měla vláda v této době hledat způsoby a cesty tak, aby restauracím a hospodám vycházela vstříc. Bohužel se tomu tak neděje, je to zcela naopak. Minulý čtvrtek došlo k rozvolňování opatření. Všichni jsme to uvítali a naši živnostníci také. Nakoupili si tedy zásoby, připravili se na otvíračku a pevně věřili, že toto nějaký čas vydrží. Co to znamená pro naše restaurace? To, že večer je vlastně pro ně klíčovým, to víme určitě všichni. Ptám se tedy: Dojde k nějaké kompenzaci? Dočkají se naši živnostníci nějaké pomoci, když ze dne na den bylo opět toto nařízeno?